No, my si je stejně každý rok změníme. Doporučuji neschválit, doporučuji zamítnout.
Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Pokud ten materiál neschválíme, nic se nestane. Náš klub bude hlasovat proti změně schválených výdajových rámců. Protože pokud vezmu jenom tři položky příjmů státního rozpočtu za osm měsíců a to je daň ze závislé činnosti, to je ta daň za zaměstnance, pokud vezmu platby za sociální pojištění a platby za zdravotní pojištění, tak dohromady je to skoro 30 mld.
Uplatnění této výhrady bylo vedeno obavou, aby vnitrostátní úprava Československa nebyla nahrazována úmluvou v době vzniku relativně málo známou. Současná česká právní úprava již ale sama z úmluvy vychází, a tudíž nejsou žádné důvody na výhradě trvat.
Děkuji vám.
Děkuji za slovo.
Děkuji za zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Předložený návrh uvede za vládu České republiky ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, něco o vodních ptácích ode mne. Změny zavádějí do příloh dohody nový taxonomický systém, který vyplývá z oficiální expertní publikace vydané v roce 2014, a dochází ke zpřesnění odborných názvů některých druhů stěhovavých vodních ptáků. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi a požádám pana poslance Václava Zemka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Není tomu tak, a proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem Požádám o přípravu paní kolegyni Fischerovou.
Děkuji za slovo.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
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Návrh byl přijat. Úvodní slovo přednese ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Ratifikaci také podpořil Senát Parlamentu České republiky. Opět ji doporučil i zahraniční výbor Sněmovny, a proto vás prosím o vyslovení souhlasu.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu končím. Děkuji vám. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Tato úmluva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Předkládaný materiál nemá dopad na státní rozpočet a podnikatelské prostředí a nemá dopad ani na rovnost žen a mužů. Česká republika splňuje všechny podmínky v zákonech, které jsem vám uvedla v předcházející části, a doporučuji, vážené kolegyně a kolegové, postoupit tento sněmovní tisk k projednání ve výboru pro sociální politiku, kde bychom tuto ratifikaci projednali. Já vám děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Přečtu návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tato smlouva zajisté reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí, přičemž byla na expertní úrovni sjednána na základě OECD a OSN vzorových modelů. Sjednaná smlouva pouze upravuje povinnosti vyplývající z vnitrostátních předpisů a současně tak nemůže založit novou daňovou povinnost. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu. Tato smlouva je pro naše podnikatelské subjekty důležitá. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění bezesporu zvýší právní jistotu případných investorů obou států.
Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče.
Dámy a pánové, já se domnívám, že pan ministr Babiš řekl všechno, co bylo zapotřebí. Děkuji za slovo.
Otevírám obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nikdo se nehlásí. V tom případě budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Otevírám další bod a tím je Prosím.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech. Předmětem dohody jsou daně všeho druhu a pojmenování v České republice i v Belize. Dohody tohoto typu působí jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků.
Já vám také děkuji. Ale vzhledem k tomu, že jsme v prvním čtení, tak je potřeba odhlasovat změnu zpravodaje.
Kdo dál v rozpravě? Pan ministr? Pan zpravodaj, paní zpravodajka? Konstatuji, že obě usnesení jsou shodná. Děkuji vám.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy 3 Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy. Změna přílohy 3 se provádí za účelem zařazení nové chemické látky, a to pesticidu metamidofos, a v souladu se směrnicí, která se týká členských států Evropské unie. Je tak důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy.
Není tomu tak. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Kdo je proti? S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Pan kolega Holík je také připraven. Prosím pana ministr životního prostředí, aby řekl úvodní slovo.
Také budu stručný. Nově zařazené látky vážně poškozují lidské zdraví a životní prostředí. Organismy je velmi těžko odbourávají a navíc podléhají takzvanému dálkového přenosu. Takže se jedná o nebezpečné látky, a proto je také navrhováno je do těchto příloh, do těchto seznamů, nově zařadit.
Děkuji za slovo.
Rozpravu končím. Kdo je proti? S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Ještě předložím jeden návrh. Případně položím další doplňující otázky.
To znamená, česká vláda patří mezi země, které jsou v tomto směru aktivní. Stejně tak jsme připraveni diskutovat o všech parametrech připravovaných smluv. Já myslím, že se tak děje na úrovni příslušných pracovních skupin na Ministerstvu průmyslu a obchodu. A chci znovu, opakovaně zdůraznit, nikdo nás nenutí, abychom uzavírali něco, co by eventuálně, případně, pro Českou republiku nebylo výhodné. Takže myslím si, že bychom neměli mít předsudky, neměli bychom být současně naivní. Každý hájí velmi tvrdě svůj zájem. Proto ta jednání trvají řadu let, nejsou vůbec jednoduchá a uvidíme, jestli se podaří překonat všechny překážky, které na této cestě leží. To znamená, Evropa nemůže zůstat úplně na místě. Takže tady musíme být opatrní. To znamená, Ministerstvo průmyslu se snaží tyto informace publikovat, nicméně veřejnost má trošku jiné priority v současné době a informace o těchto dvou dohodách nepatří mezi to, co by bylo nejčastěji vyhledáváno ze strany našich občanů. Ale chci deklarovat vstřícnost vlády, otevřenost vlády.
Já vám také děkuji. Táži se v rámci otevřené rozpravy - ano.
Děkuji, pane místopředsedo. On říká, že se nechceme zbavit snížení standardů. Od toho roku jako konzervant jsme ji už nezakázali. Konzervují se jí normálně minerálky. Ale to je obrovský karcinogen! Nebo jeden - já můžu jmenovat další. Samozřejmě že to je zásadní otázka i množství toho, které je tam povoleno. A tou smlouvou CETA by sníženy byly. Jakým způsobem připravuje vláda České republiky analýzu dopadu přijetí smlouvy CETA nebo TTIP na zemědělskou produkci? Druhá otázka doplňující, která zase nevyplývá z té vaší odpovědi, nebo jsem se o ní nic nedozvěděl. Jaký bude upravený systém arbitráží, který je navrhován Komisí, která představuje vznik nového soudního systému, který bude nad národními soudy. Co to bude znamenat pro systém subsidiarity soudní soustavy v Evropské unii. Čili opravdu jestli ten systém naruší, nebo nenaruší princip subsidiarity. Nebyli proporčně zastoupeni zastánci a kritici smlouvy, aby informovali občany a podnikatelskou veřejnost. Já teď neberu, jenom že to může poškodit občany. Já si myslím, že to může poškodit vážným způsobem české podnikatelské subjekty. Jak budete měnit podstatu tohoto týmu, aby námitky a návrhy oponentů byly zapracovány do pozic, které bude Česká republika při vyjednání prosazovat? Více produktů vyveze než doveze. Jakou výhodu v tom Česká republika spatřuje? To opravdu nemáme jinou komoditu, kterou bychom měli vůči té Kanadě vyjednat? Já jsem hrdý na české pivo. Nakonec jsem z Českých Budějovic a oba pivovary jsou světoznámé a Budvar je nějaká značka. A znovu opakuji, že něco takového jsme tady ještě neměli, abychom tady ze zákona dávali více povinností veřejnoprávním korporacím než solárním baronům. To už je neuvěřitelné, co tady děláme! A jakým způsobem hodlá vláda České republiky informovat o smlouvě CETA? A jaká je - a to je ta nejzásadnější otázka - jakou má vláda České republiky analýzu dalších možných dopadů. Chápu, že v rámci písemné interpelace se tady domáhám debaty, která se tady prostě veřejně nevede. Ale jiná šance, žel, není, protože nikdy jsme si tady neotevřeli debatu o české pozici v této záležitosti, a tak mi nezbylo nic jiného než to udělat právě písemnou interpelací s informacemi, které mám i z Evropského parlamentu. Takže tyto doplňující otázky, pane premiére, pokud byste mi zodpověděl. Já v tuhle chvíli nemohu navrhnout nic jiného, než že skutečně žádám Poslaneckou sněmovnu, aby do zodpovězení těchto doplňujících otázek tu vaši odpověď Poslanecká sněmovna nepřijímala.
Máme tady návrh. Ta vyjednávání byla v zásadě dokončena v roce 2014 a v tuto chvíli je před námi schvalovací proces. To znamená, že i tato Poslanecká sněmovna a Senát se budou k této smlouvě vyjadřovat a bude předmětem diskuse na půdě této Poslanecké sněmovny. Navrhoval bych, abychom uskutečnili seminář, a požádám, aby si to Ministerstvo průmyslu a obchodu vzalo na starost. V každém případě platí, že budeme pro tu smlouvu hlasovat a budeme ji podporovat pouze tehdy, pokud nebude poškozovat české občany a české firmy.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje pro první čtení, aby se jím stal pan poslanec Luzar, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Já po obsáhlém úvodním slově mohu pouze dodat, že jsem za svou osobu velice rád, že se ve světě zmenšují bílá místa, kde je možno ulít kapitál.
Já vám děkuji, otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Otevírám další bod a tím je
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Nutnost změn v zakládajících dokumentech banky vzešla z faktu, že poslední oficiální změny zakládajících dokumentů proběhly v roce 1990 a jejich znění neodpovídá současnému stavu. Mezinárodní banka hospodářské spolupráce funguje od roku 1963 a tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících členů. MBHS v současné době prochází transformací, byla schválena nová strategie se zaměřením na nové produkty a služby, jako je obchodní financování, podpora společných podniků členských států či clearing. Děkuji vám za pozornost.
Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a zpravodajem pro prvé čtení se stal pan poslanec Karel Rais.
Přeji dobrý den.
Samozřejmě, pane zpravodaji. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a předložený návrh byl postoupen k projednání zahraničnímu výboru. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.
Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Žádám pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby za vládu přednesl úvodní slovo.
Vzájemné vztahy České republiky a Seychelské republiky v oblasti civilního letectví nejsou dosud upraveny platnou mezinárodní dohodou. Na základě zájmu obou stran se v prosinci roku 2012 uskutečnilo expertní jednání, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Dohodu se podařilo podepsat letos v červnu. Text dohody plně odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání této dohody nepožaduje žádné změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí také široké možnosti pro komerční využití. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny.
Děkuji panu ministru životního prostředí za uvedení tohoto vládního návrhu.